Role zastupitelstva se nijak neumenšuje a přímá volba starosty není sice přímo popsána v Ústavě, není s ní ale nikterak ani v rozporu. Neobstojí ani argument vlády, že odvolání přímo voleného starosty místním referendem není výkon přímé demokracie, ale jen opakem voleb. Na počátku svého vystoupení jsem uvedla, že předložený návrh je návrhem rozsáhlým. Je tomu tak už proto, že změna způsobu volby se nutně musí promítnout do řady ustanovení dotčených zákonů. Samotný princip, na kterém tato novela spočívá, jsem myslím dostatečně objasnila, a těším se na další debatu. Přímou volbu starostů malých obcí vidíme z těchto i dalších důvodů, které jsem uvedla, jako přínos pro demokracii na komunální úrovni, a proto vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím ještě jednou všechny kolegyně a kolegy poslance, aby diskuse, které se netýkají zákona o obcích, vedli pouze v předsálí.
On ten návrh už má několik vad na začátku. Velké město, velké starosti, malé město, také velké starosti, malá obec, také velké starosti. To tak prostě je! Starosta je vnímán všude jako autorita, a pokud tomu tak není, tak dlouho není starostou. Ale berte to tak, jak dneska probíhají komunální volby. Já nevím, jestli předkladatelé četli, jak vypadá zákon o místním referendu, ale v tom zákonu je přímo zakázáno konat referendum na odvolání starosty. Tam je to přímo zakázáno. Musím říct, že zkušenosti z jiných zemí jsou různé.
Obce vlastnily například bytové fondy, větší města bytový fond v řádu tisíců bytových jednotek. A tehdy zastupitelstva ve většině v této zemi dospěla k názoru, že jestliže sídliště budou opravena a zateplena, jestliže staré činžovní domy z první republiky přestanou být oprýskané a zničené, ale jestli začnou hezky vypadat, že to je vyšší zájem než to, aby do rozpočtu obce za tu bytovou jednotku připlynuly prostředky na úrovni tržní ceny. Takových situací každý komunální politik za volební období zažije celou řadu. Já jsem sám osobně zažil při jednom soudu, kde jsem byl pozván jako svědek s jednou kolegyní z jiné strany z komunální politiky, která byla za něco takového obviněna a dnes už je naštěstí zcela zbavena jakéhokoliv takového obvinění, tak jsem zažil situaci, když jsem na toto upozornil státního zástupce. A já si myslím, že toto musíme změnit, a proto jsem připraven tento návrh podpořit.
Eviduji zde několik faktických poznámek. Chci se zeptat pana poslance Petrů, zda se hlásí řádně, nebo s faktickou poznámkou. Dobře, tak jste v pořadí. Nejprve pan poslanec Urban s faktickou poznámkou.
Možná takový malý příběh z mého rodného města Čáslavi, kde jsem se narodil a kde žiji. Tam je na náměstí, hezkém náměstí, hotel, který se jmenuje Grand. To obec neudělala a je to dobře, protože občané si přejí něco jiného.
Děkuji. Další pan poslanec Petrů, připraví se pan poslanec Adamec.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já asi navážu na svoje předřečníky jako bývalý starosta. Vezměte si, že u nás v pohraničí se v obcích prodávaly třeba pozemky na výstavbu rodinných domků za korunu. Přišla nová politická garnitura a předchozí měla potíže, protože bylo na ně trestní oznámení, že neprodali pozemky za tržní cenu.
Vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen řádně, tak prosím, můžete vystoupit.
Děkuji, pane předsedající, za laskavost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně to nedá, abych k tomuto návrhu také neřekl pár slov. Ale já jsem se nad tím zamýšlel ještě trochu jinak. Tehdy totiž obce měly statut fyzické osoby. Dneska je to jinak. My jsme tady udělali z obcí veřejnoprávní korporace. Dokonce jsme to chtěli dotáhnout do takové dokonalosti, že jsme chtěli poslat NKÚ na kontrolu financování obcí.
Ještě mi dovolte jednu poznámku. No, ten problém spočívá v tom, že pan kolega Kalousek si popletl roky. Ta je za námi. Ale když jsme u toho, přátelé, tak já bych toho využil, protože tady hřmělo Poslaneckou sněmovnou před tím rokem, jak Agrofert na této vratce u vysokoobsahových paliv bude vydělávat, kolik miliard ten velkostatkář Babiš dostane atd. atd. Ten projev byl tedy poměrně dlouhý, takže já vás tím dneska nebudu obtěžovat, ale pro připomenutí jenom jednu citaci. A víte, jak je to letos, přátelé? Tak kde jsou ty miliardy, které tady byly avizovány panem předsedou Kalouskem? To tady přece zaznělo, že jsou tam daňové úniky. A kdo je dělá? Prostě zemědělci nejsou zloději. Zemědělci používají naftu na rostlinnou výrobu a my jim chceme pomoci i v oblasti živočišné výroby.
S první poprosím k mikrofonu pana poslance Paveru, poté pan poslanec Běhounek a poté pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Hezké a příjemné dopoledne. Jenom mu chci říci, že je velký demagog, prostřednictvím paní předsedající. TOP 09 není proti zemědělcům. Co se týká zelené nafty, protože mám jenom faktickou poznámku, určitě jsem proti. Ono se dá pomoci zemědělcům jinak. Dá se zvýšit dotace na hektar, dá se zvýšit dotace na dobytčí jednotku, na prasnici. Myslím, že tak by to mohlo být.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Běhounka také s faktickou. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Škoda, že jeden z těch, kteří neposlouchali, co jsem říkal, byl také pan poslanec Faltýnek. Já jsem přece naprosto neřekl, že nám vadí zemědělství, protože dochází k flatulenci krav. Já jsem pouze citoval data Evropské komise, která jsou v přímém rozporu s argumentem předkladatele, který říká, jak nám to zlepší životní prostředí. Já neříkám, že mi to vadí. Já pouze říkám, že ten argument je nepravdivý a s jakou lehkostí nám předkladatelé umějí dávat nepravdivé argumenty. Není také pravda, že jsme proti tomuto objemu, klidně i mnohem vyššímu objemu, českým zemědělcům. Ten důvod je zřejmý. Možná je docela zajímavé sledovat legislativní stopu této vládní novely, kdy se nám do sítě konfliktů zájmů, a tím i pozice získání majetkového prospěchu se státem dostal nejenom ministr financí, ale i ministr zemědělství. V této situaci je teď Poslanecká sněmovna. Jinými slovy v současné praxi eliminace konfliktů zájmů naší protikorupční vlády funguje asi takto. Aby nebyl ani stín podezření, že ministr Babiš v podstatě nemá vůbec nic s tím zákonem společného, byť ho zpracoval a předložil ke schválení, nechá takový zákon pro parlament podepsat ministrem dopravy. Je samozřejmě otázkou, jestli si tohle chce nechat veřejnost a jestli si tohle chce nechat Poslanecká sněmovna líbit. Před našimi zraky se odehrává prosazování majetkového prospěchu členů vlády, které přeměňujeme v zákon. Pak to bude legální. Nikdo jim samozřejmě nebude nic moct vyčíst. Jenže to už by nemohly být ty vedlejší efekty, že nejvíc z toho profitují ti největší a že by se otevírala cesta masivním daňovým únikům. Pokud chcete pomoci malým zemědělcům jiným způsobem, podpořte můj návrh, který jako zpravodaj předkládám, na zamítnutí této novely a ušetřené prostředky distribuujte efektivnějším a spravedlivějším způsobem bez rizika daňových úniků.
Ještě před otevřením obecné rozpravy s přednostním právem pan ministr.
Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych rád chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Kalouska. Uvedu několik faktů a poprosím, aby pan poslanec tomu věnoval pozornost. S tím, že tyto prostředky jsou ročně zhruba na úrovni 100 až 120 milionů korun. A tady zase funguje princip degresivity, kde už od výměry 500 hektarů se ta platba zkracuje. Tedy jasně další opatření, kde zase od velikosti středních podniků jsou tyto platby snižovány. Tato částka nebyla podanými žádostmi vyčerpána a všechny žadatele jsme uspokojili částkou 185 milionů korun během jednoho roku. Evropská komise si to hlídá. Vždycky to je spojeno s nějakým vyšším nákladem pro toho zemědělce. Takže to není tak, že vezmu korunu a tu korunu dostanu k tomu zemědělci. Jsou doporučením pro pracovníky Celní správy. Vracím se k tomu, že ať se vám to líbí, nebo ne, ať máte jiné, třeba i filozofické a politické pohledy na státní podporu , tak toto je nejefektivnější způsob, jaký dneska můžeme volit.
Děkuji. Jenom pro pana Kalouska, je zhruba pátý v pořadí. Prosím máte slovo.
Asi je zřejmé, že já jsem laik v této oblasti. Já nemám důvod vám, přátelé, kteří tomu rozumíte, nevěřit. Jsem připraven podpořit tuto normu. Pokud to tak je, tak samozřejmě my musíme dorovnávat krok a tomu naprosto rozumím. potom se musím ptát. Nebo co je příčinou té krize? Zkuste to nám laikům vysvětlit, abychom tady komfortně s naprostým přesvědčením mohli hlasovat pro všechny kroky, které české zemědělství z té krize vyvedou. Mně se zdá, že to je tedy potom škoda peněz se scházet.
Připraví se pan poslanec Kučera, faktické poznámky toto vše. Pan poslanec Fiedler ruší svoji. Poprosím tedy pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Vácha.
Vždy když poslouchám vystoupení pana předsedy Faltýnka, tak mám dojem, že se tady natáčí nový díl seriálu Okres na severu. Ono to tak tady často i tou dikcí vyznívá. Možná že je to takový trošku konkurz na obsazení hlavní role v tomto seriálu. Už tady zmiňoval pan poslanec Heger zdravotnictví. Já chci zmínit jiné obory a to je české strojírenství. Které mají nakoupené drahé CNC stroje, které stojí miliony a miliony korun. Ani od pana Faltýnka, ani od pana Jurečky. Tyto firmy můžou být, anebo jsou podle té logiky v podobné krizi, jako jsou naši zemědělci. My tady slyšíme, a je to logické, máme tady zástupce Agrofertu, slyšíme zemědělství. Já se ptám, kdo pomůže malým českým strojírenským firmám.
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Váchu. Připraví se pan poslanec Kalousek a po něm pan ministr zemědělství. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Myslím si, že trocha osvěty určitě neuškodí.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Tady kolegyně, paní místopředsedkyně našeho klubu, říkala, že u nás ještě jsou úvahy, jestli bychom to nepodpořili. Prosím vás, nedělejme to.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem se přihlásil k faktické poznámce, protože jsem chtěl svému kolegovi vysvětlit, že to opravdu není medaile pro nás, ale už to tady bylo vysvětleno. Mě tady právě zarazilo, že pan kolega Bartošek řekl, že by to měli být tři lidé ročně.
Po něm pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.
Diskuse pěkně začala. A já bych si dovolil to nechat na panu prezidentovi, i když i tady mám určité pochybnosti.
Děkuji.
Kolegyně a kolegové, tato Sněmovna je někdy nevyzpytatelná a ono by se mohlo stát, že by to dokonce snad mohlo i projít.
Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já už budu stručný, nebudu humorný. Rozhodně se nenechme zatáhnout do této hry. Opravdu to za to nestojí. Děkuji.
Jako člen vedení Sněmovny děkuji panu poslanci Adamcovi za důvěru.
Velmi jednoduše, rychle a krátce. Přestaňme tohle probírat, máme na práci podstatnější a důležitější věci. Pojďme hlasovat.
Já se bojím toho, aby kolektivní orgán rozhodoval o nějakých medailích. Představte si, že jedna část přijde s několika jmény, druhá část přijde s několika jmény, opozice, koalice.
Děkuji.
Ale návrh by takto mohl zaznít. Tak bych chtěla vědět, jaké by bylo rozložení Sněmovny, kdybychom o tom hlasovali.
Takový příběh v jiných oborech hledáte velice obtížně, takovou paralelu. A taky bych chtěl zmínit, že my tady řešíme situaci, která vznikla také politickým rozhodnutím české vlády i vlád evropské osmadvacítky. Krize v sektoru mléka a vepřového masa je dána také tím, že tady byla opatření, která se týkala reakce na situaci na Ukrajině, evropské sankce, navazují na to ruské sankce vůči Evropské unii a také rozhodnutí ukončit režim mléčných kvót, který tady dával určitou garanci, protože i když byly v minulosti krize, tak ty krize velice rychle odezněly.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Faltýnka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Doufám, že aspoň někteří z nás, kteří z toho pravého spektra netleskali a dostanou se ke slovu, až skončí přednostní práva, a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl ví, o kom hovořím, tak prostě řekne, že není pravda to, co tady neustále horuje pan předseda Kalousek. A tehdy to byla společná čísla resortu zemědělství a nevládních organizací. Ta částka byla odhadována ročně na 10 mld. korun, které jsme tímto lobbingem našim zemědělcům zachránili. Takže buďme v té debatě aspoň trošku korektní.
Proboha, podívejme se na to, jaký bod projednáváme. Já si myslím, že s tím můžu souhlasit. Já si myslím, že s tím můžu souhlasit. Myslím, že bychom to asi sami od sebe nedělali. Jsou to ty slavné blbosti toho Bruselu, jak řekl správně pan ministr Brabec - toho tu nevidím. Tam se řeší spousta blbostí. A jednou z těch blbostí jsou ty nesmyslné dotace, které křiví normální podnikání, normální trh. A teď si dovolím prostřednictvím paní předsedající trošku výtku k panu poslanci Kučerovi. Vy jste přece ta strana, která je ta vstřícně evropská pro tu Evropskou unii. Tak si to ujasněte. Zazněly tady i nějaké další invektivy. Já už to tady nechci komentovat, pojďme se raději věnovat pragmatické stránce věci. Vy jste tady, pane ministře, řekl, že ty platby budou na dobytčí jednotky. V tom, co jste říkal, jste hovořil o normativech, o nějakých paušálních platbách, ale v tom, co jsem četl v důvodové zprávě, se hovoří o evidenci skutečné spotřeby minerálních olejů. Co tedy platí? Protože se to absolutně vylučuje. Já bych tedy chtěl vědět, co platí. Čili můj konkrétní dotaz: Budou to normativy, nebo bude to skutečná spotřeba? A teď budu pokračovat dále. To, že naši zemědělci jsou v porovnání s konkurencí z jiných evropských států častokrát znevýhodňováni, s tím souhlasím. S tím se naprosto ztotožňuji. Ale myslím si, že bychom se mohli zamýšlet nad tím, jakou jinou formu zvolit. Zhodnocení platného právního stavu. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami. Pak je tady Předpokládaný hospodářský a finanční dopad.
Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.
Podobné ocenění má Senát. Ale to je jedna věc.